Vláda, která tento zásadní princip neuznává a rozporuje, anebo jej neumí či nechce naplnit, nebo má jiné priority, nemá vládnout. Strašení lidí o tom, že dnešní čtyřicátníci nebudou mít žádné důchody navíc naprosto neodpovídá realitě. Nezahrávejme si s tím. Říkal jsem to mnohokrát a opakuji to znovu, opakuji to ve prospěch občanů České republiky.
Pokud ho budeme ještě upravovat, tak bychom mohli lidi demotivovat do toho systému samozřejmě přispívat a byla by tady opravdu nějaká míra neférovosti, kterou už, jak jsem říkal, před několika lety zastavil Ústavní soud. Jestli někdo samozřejmě celý život vydělává a tím i platí pojistné z úrovně třeba dvojnásobku nebo trojnásobku průměrné mzdy, tak to neznamená, že dostane samozřejmě 200 nebo 300 % vyšší důchod. Má jej vyšší pouze o nějaké desítky procent. Proto je potřeba mít, jak já říkám, tu kompletní důchodovou reformu v mašličkách, první, druhý i třetí pilíř. Já když jsem vždycky přemýšlel nad tím důchodovým systémem, tak samozřejmě že se jedná o nějaký život každého člověka, o kterém by měl přemýšlet samozřejmě v souvislostech toho, že jednou bude v důchodu. Ale ten stát by mu měl jít naproti. My máme tady úřady práce, spoustu různých programů, rekvalifikací, takže bychom se měli skutečně zaměřit na ty, kteří chtějí jít třeba do předčasného důchodu, jehož parametry tady v tuto chvíli měníme, a jako úřad práce jim nabídnout nějakou novou perspektivu, nějakou novou jinou možnost. Stačí jenom prostě najít a motivovat ty lidi tak, aby tu svou životní strategii tedy tomuto přizpůsobili. Tak tato vláda zrušila hned na začátku volebního období EET. My se tady samozřejmě hádáme, koalice versus opozice, kolik to EET přineslo do státního rozpočtu. My říkáme 18 miliard korun, o které se státní rozpočet připravil díky EET. Včera vyšlo na číslech statisticky, jakým způsobem si stojíme v šedé ekonomice. To bylo v objemu v roce 2021 500 miliard korun. Samozřejmě budeme dávat minimální mzdu například servírkám, tak jak to bylo: "A zbytek ti, Maruško, dáme v hotovosti, jo, nebudeš na ničem bita". A co udělá Maruška? Řekne si: "Tý brďo, tak teďko budu samozřejmě někde v nějaké ubytovně nebo v domově seniorů?". Má spoustu různých možností. To samozřejmě nelze a ti, kteří je mají skutečně nízké, tak potom stejně končí na nákladech státu v systému státní sociální podpory. Tak ten první, což víme, tak to je to, co projednáváme teď v tuto chvíli, to je zákon o důchodovém pojištění, je to pilíř pro každého občana České republiky povinný, myslím si, že nemusím tady o něm dlouze hovořit. Co tedy měníme v tuto chvíli - a to je právě to, co my tak strašně moc kritizujeme - je ten pilíř první. Nacházíme se prostě u projednávání novely zákona o důchodovém pojištění, u toho prvního pilíře, a teď jsme v tuto chvíli ve třetím čtení. A tady ta výčitka je jediná, že v rámci toho prvního pilíře se mění ty podmínky už pro současné starobní důchodce. To se dotkne, tento zákon, tato změna právě lidí, kteří se rozhodli třeba jít do předčasného důchodu za několik málo let nebo měsíců a nebudou moci, protože se jim to bude prodlužovat. Týkalo by se to, pokud by k takovému rozhodnutí došlo, mladších generací." Konec citace. Ministr financí Zbyněk Stanjura opakovaně říkal, že dnešních padesátníků se to netýká - cituji z rozhovoru pro časopis Euro: "Jakékoliv změny parametrů se budou týkat lidí 50 minus. Současní penzisté nebo ti, co mají krátkou dobu do penze, zůstanou beze změny. Nedostali by dost času na to, aby změnili své chování, nemohli se připravit."
Připraví se Aleš Juchelka, Jan Jakob a další. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka, potom Jan Jakob, Ivan Adamec a další.
Takže tato podpora taktéž byla námi podpořena. Co se týká výchovného, tak tady jsme hlasovali pro, ale je to skutečně nesystémová dávka do toho průběžného důchodového systému. Může se to udělat několika systémy, které máme v rámci důchodových systémů v Evropě. Jsme rádi, že s tím můžeme přicházet i my.
Já vám děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pan poslanec Jan Jakob, Ivan Adamec, Pavel Kašník a další. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Já vám děkuji. Žádné další návrhy nevidím. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Zaznamenal jsem, že stahujete vaši faktickou poznámku. Jako další vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová, Milan Brázdil, Aleš Juchelka, všechno jsou to faktické poznámky a další.
Když se baví o té důchodové reformě, tak bych byla ráda, když jsme tedy v projednávání třetího čtení, pane ministře, a vy pořád říkáte, jak chcete komunikovat a spolupracovat s opozicí, tak já jsem si nevšimla, že by na sociálním výboru byl podpořen nějaký pozměňovací návrh našeho opozičního poslance nebo poslankyně. Byl byste tak hodný a vyjádřil jste se tady k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům? A když tedy říkáte, že chcete s opozicí spolupracovat, tak já předpokládám, že jste asi na sociálním výboru byl.
Děkuji i za dodržení času. Jako další vystoupí pan poslanec Milan Brázdil, Aleš Juchelka, Hubert Lang a další. Všechno faktické poznámky.
Děkuji moc, pane předsedající. Jedná se o důchodovou reformu, tak jak vy říkáte, i když je to změna parametrů, která tady nebyla několik desítek let a budeme o ní diskutovat každý dvakrát 10 minut. Ve středu ve 13 hodin, kdy tady 40 minut řečnil a říkal a představoval ve třetím čtení všechny ty změny, které tam jsou navrženy, pan ministr Jurečka. Poté tam bylo šest faktických poznámek, na které se nedostalo, ty se přelily do dnešního dne. A začali jsme tady tuto novelu projednávat v 10 hodin, to znamená 53 minut. Tak já mám za to, že tato vládní koalice opravdu pokračuje ve válcování, nechce naslouchat, nechce diskutovat. Pokud si takhle představuje demokracii, tak diskuse je jedním z pilířů právě demokratické diskuse, právě toho, že si můžeme tříbit jednotlivé názory tady u pultíku, že mohou naši voliči a občané slyšet, jakým způsobem se bude vyvíjet, například u novely o důchodovém pojištění, jejich budoucnost. Jakým způsobem je čekají - nebo jaká je čekají rizika, na která my chceme upozornit. Tady toto je opravdu od vás jako vrchol nedemokratičnosti.
Každý jsme měli připravený nějaký projev. Omezení řečnické doby dvakrát 10 minut - je to prosím vás hanba zase ze strany vládní koalice. Já třeba - toto není úplně moje téma, ale věřte mi, že už i mě zastavují v mém volebním obvodu senioři, kteří říkají, že prostě toto vůbec není možné, co se tady děje. Pan Jurečka se začal vymezovat proti koalici SPOLU. Asi to pravděpodobně začíná rezonovat v té vaší koalici SPOLU, kdy - když se vám to hodí, tak se spojíte, abyste se sem dostali.
Já si dovolím reagovat na to, co tady zaznělo před chvílí. Jednak chci říci, že jediný relevantní faktický průzkum jsou volby. Ty příští, sněmovní, jsou v roce 2025 na podzim a ty jasně potom dají vysvědčení o práci každého z nás tady. Děkuji i za tu velkou pozornost některých kolegů z hnutí ANO vůči nám z KDU-ČSL. Tam vedeme tu obecnou o smyslu návrhu toho daného zákona, to, jak to předkladatel - ať už je to vládní návrh nebo poslanecký, co vlastně tím návrhem zamýšlí. Ta se tady odehrála. Žádné omezování řečnické doby nebylo.
Děkuji.
Máme tady jako páteřní průmysl automobilový se všemi různými přidanými firmami, tak možná že to může být tím. Myslím si, že se tady toto spojení reputačně u seniorů právě otočilo, že senioři nám ujídají, protože státní rozpočet je v minusu a ti senioři by měli samozřejmě šetřit a měli by mít ten sociální smír s těmi ostatními a tak dál. Nebudu to tady už opakovat. Ve vládní koalici, cituji, hrozí další velký rozkol. Ministři se totiž neshodnou ani na tom, aby si řekli, jakým způsobem budou snižovat platy ve státní správě. Mám tady zprávy samozřejmě. To se ale nelíbí Pirátům. Další, kdo kritizoval tady tyto kroky, je pan ministr Lipavský, cituji. Lipavský, se vzepřel Stanjurovi. První ministerstvo odmítá škrty. Snížení rozpočtu na vědu, výzkum a inovace na 0,45 % HDP v roce 2024 je hazard s budoucností Česka, řekla paní ministryně Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Podle paní ministryně je pracovní návrh Ministerstva financí nepřijatelný a v rozporu s programovým prohlášením vlády. Je nám jasné, že i když vláda není dohodnuta na tom, kde ona sama bude šetřit, tak v tuto chvíli to chce po kom? Takže víme, že šetří pouze MPSV a to na důchodcích změnou tady této valorizace. Prostě a jednoduše, důchodci zachraňují Česko. To je pozitivní zpráva. Až opět porostou ty reálné mzdy, budou v plusu, tak se bude tím pádem snižovat, jak jsem říkal, životní úroveň seniorů. Meziročně ten úhrn je o něco drastičtější na naše peněženky. Takhle bych mohl pokračovat. Jinak to stanovisko poslaneckého klubu je takové, že budeme hlasovat pro zamítnutí tady tohoto zákona. Poté, pokud tady toto neprojde, tak se budeme snažit, aby tento návrh zákona byl vrácen k přepracování.
Nyní diskuse vyvolala tři faktické poznámky, kde jako první se hlásí pan poslanec Viktor Vojtko, poté paní poslankyně Jana Hanzlíková a následně paní poslankyně Berenika Peštová.
Dobrý den, děkuji za slovo. Nebude to jenom na pana kolegu Juchelku, který mluvil teď poměrně dlouhou dobu, ale i na některé další. Máme tady vykreslený obraz totální zkázy od opozice. Já jsem si dělal u pana kolegy Juchelky poznámky tak, jak je psal postupně, prostřednictvím paní předsedající, jak postupně některé ty věci říkal a pokusím se je mírně uvést na pravou míru tak, aby ten obraz možná byl trošku korektnější, než jak vyzněl. První z nich, mezinárodní srovnání. Velmi často se to tady opakuje. Jenom si představte, že prostě mají těch důchodců různé množství. Druhá záležitost je ta, že v řadě zemí - a to je zavádějící i s těmi průměry - platí ze svých důchodů daně, nemocenské, zdravotní pojištění a podobně, což u nás nemáme.
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 19. července, rozprava byla přerušena. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které se dále přihlásili tito poslanci a poslankyně. Nyní tedy dávám slovo panu předsedovi Babišovi k faktické poznámce. Pan předseda stahuje. Nemá zájem o faktickou poznámku. Připraví se pan ministr Výborný.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Tak se tam jeďte podívat, jděte do toho krámu. No a ještě jsem hledal toho důchodce, co nechce přidat. Vím, že to není na vás, ale je to na pana ministra Síkelu. Vy jste slíbili, že ošetříte energetickou chudobu. Já jsem v případě projednávání Lex OZE I ten návrh dal. Vy jste řekli, že je dobrý, ale že uděláte ještě lepší. Slibovali jste to na únor, na duben. Přitom ekonomové varují před dramatickým nárůstem cen elektrické energie a tepla od podzimu.
Děkuji za dodržení času. Nyní je dále přihlášen pan ministr Výborný, kterého tady nevidím a myslím, že je řádně omluven. Takové je pořadí.
Děkuji moc, paní předsedající. Začneme odzadu. Příspěvek na mobilitu, že to trvalo strašně moc dlouho, než se schválil a než se schválil samozřejmě ten pozměňovací návrh, u kterého jsme byli my všichni jako celá Poslanecká sněmovna. Trvalo to několik měsíců. Doplatek rodičáku. Mým pozměňovacím návrhem tam byl doplatek rodičáku na mladší dítě v rodině. Toto je ta prorodinná politika. V tuto chvíli jste domluveni na nějakých 350 tisících. Prozatím děkuji.
Ano, děkuji za dodržení času. Nyní paní předsedkyně Schillerová, poté paní poslankyně Hanzlíková, obě s faktickými poznámkami.
Podívejte se do pětikoaličních lavic, podívejte se, jaký je zájem o tuto novelu, o toto třetí čtení, jak je to zajímá. Tady je úplně prázdno. Tak prostě to třetí čtení přerušme do tohoto dne.
Zaznamenala jsem váš návrh na přerušení. Prosím, pan předseda Jakob.
Toto třetí čtení tohoto velmi zásadního zákona, kterým definitivně zpomalujete a chcete zpomalit valorizace našim důchodcům, tak se projednávalo ve středu 19. července zhruba asi 45, možná 50 minut, dnes jste omezili řečnickou dobu po dvou hodinách. To znamená, někdy před jedenáctou hodinou jste omezili řečnickou dobu. Já vám tady nebudu vzpomínat na to, jak se tady natahovalo třetí čtení u daňového balíčku, kdy se tady bojovalo za pojišťovny a za jejich vylobovanou výjimku. Ale my máme právo tady mluvit a vy jste nám zkrátili řečnickou dobu po necelých třech hodinách.
Já vám děkuji.
Děkuji.
Také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Bělobrádek, připraví se pan ministr Marian Jurečka.
Ten problém, který tady je, že pokud chceme dát peníze na zdravotnictví, chceme podpořit rodiny s dětmi, tak na to musíme mít peníze. A pokud je nemáme, pokud ten výdaj, který tady je legitimní, a to jsou důchody, které budou růst, tak potom musíme říct, že ten dluh, který vytvoříme, protože to může jít pouze na dluh, tak že ho potom ty děti nebo už jejich rodiče budou platit. Právě dluhová služba bude tím, co zničí ekonomiku do budoucnosti. A kdo to zaplatí?
Děkuji. Viděli jsme tady také i k tomuto bodu - k tomuto bodu! Takže poprosím, aby tady byla korektnost, když sem přicházíte a říkáte, že někdo nemohl vystoupit, tak to není pravda. Budou moci i poslanci vystupovat nadále. Myslím si, že ve 20 minutách člověk dokáže říct velmi mnoho toho, co je důležité, co je podstatné. Buď to doložte, anebo neříkejte věc, která není pravda.
Já vám děkuji. Jenom pro pořádek žádám poslankyně a poslance, aby respektovali vystupování u mikrofonu a nepokřikovali po sobě z jedné či z druhé strany.
Já opravdu musím reagovat na pana poslance Bělobrádka, protože on neustále opravdu pokračuje v té rétorice... Ono vždycky je tady taková jakoby mantra, a to je, že když se ekonomice v České republice daří, tak se řekne těm důchodcům: Teď vám přidávat nemůžeme, protože musíme šetřit na ty horší časy. Ale kde je ta solidarita ze strany vlády? Já nevím. Nebo že tady vystoupí pan ministr Dvořák a řekne: Já tady okamžitě ruším své ministerstvo, protože je zbytečné.
Prostě vláda si řekla, že má málo peněz, tak že bude škrtat. A škrtá důchodcům. To je všechno. Žádná koncepce, žádné priority hospodářské politiky, nic, nula. A trestá ty, co se nemohou bránit, ty, které dnes tady bráníme my. A neodpustím si jednu aktuální poznámku ke vztahu této vlády k valorizacím důchodů. Fialova vláda je tedy absolutně nekonzistentní, bezzásadová a ve věcech valorizací důchodů rozhoduje vždy jen podle toho, co bude pro důchodce horší a nevýhodnější. Ale zpět k návrhu. Vláda tedy namísto toho, aby řešila dlouhodobé problémy na straně zbytečných rozpočtových výdajů, v podstatě rozeštvává mezi sebou jednotlivé generace a společenské skupiny a jen připravuje půdu pro další ekonomickou krizi. To znamená jinými slovy, porušuje v této věci sociální smír. Proto pro trvalé snížení reálných důchodů v podobě asociálního ořezání valorizací důchodů nikdy nezvedneme ruku. Stejně tak nepodpoříme vládní návrhy na brutální zpřísnění a zhoršení podmínek v oblasti předčasných důchodů pro jejich příjemce a žadatele o ně. Naše důvody jsou obsahové a já jsem je tady velice podrobně popsal. Ale neméně podstatné jsou i naše důvody, abych tak řekl, procedurální. To předložený materiál nesplňuje ani náznakem, a proto si naši podporu nezaslouží a také ji nedostane. Zároveň jsme okamžitě připraveni začít jednat o skutečné velké důchodové reformě, o které máme jasnou představu, jejíž některé pilíře a součásti jsem tady dnes představil, okomentoval a vyargumentoval.
Tyto politické strany zapomněly bojovat za české občany. Skupinou, vůči které je pětikoalice mimořádně bezohledná, jsou důchodci. Těm pětikoalice opakovaně zhoršuje životní podmínky. A jsou jedinou skupinou, na které reálně šetří. Daně samozřejmě hodlá zvýšit všem. A co mě obzvlášť mrzí, je, že tu v české společnosti vláda Petra Fialy zcela úmyslně a záměrně vytváří dojem, že kvůli zákonným nárokům důchodců, na které oni mají právo, hrozí České republice bankrot. A tato mediální pravda se stává pro jistou část veřejnosti také jejich pravdou. A já tady osobně cítím, že musím deklarovat z tohoto místa, že tomu tak není. České veřejné finance jsou v kontextu zemí EU na dobré úrovni a důchodci tyto veřejné finance neohrožují. Pokud je tady někdo, kdo ohrožuje české veřejné finance, tak to je tandem premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury, kteří do státního rozpočtu nedali pro mimořádnou valorizaci důchodů ani korunu. A tady se již postupně dostávám k první podpásovce kabinetu Petra Fialy, kterou v tomto roce uštědřil důchodcům. Toto rozhodnutí bylo z našeho pohledu protiústavní nejen proto, že k němu došlo za situace legislativní nouze, ale i proto, že na nevyplacené budoucí důchody se vztahovala legitimní očekávání ohledně její budoucí výplaty, a to nejen dle mého názoru, ale ke kritice se přidali také odborníci z praxe. Pochybnosti projevil také prezident Petr Pavel. A všichni jsme zdůrazňovali, že jde o krok retroaktivní, který nabourává právě legitimní očekávání.
Pokud porostou současným tempem důchody, nebude na zvýšení rodičovského příspěvku.
Děkuji.
Rozhodne o tom samozřejmě Ústavní soud a na to si všichni počkáme. Nemáte žádnou úsporu. Teď určitě se někdo ozve a řekne, to bude až v rozpočtu.